Vyčkejme si na finální znění toho zákona, až bude schváleno Senátem kromě Sněmovny, podepsáno prezidentem, a pak se bavme o tom, jaký ten zákon je. Zatím žádný zákon není, je to návrh.
Děkuji za závěrečná slova. Ještě se hlásí pan ministr.
Já bych to přetlumočil do jedné věty.
To byla závěrečná slova. Nemůžeme hlasovat. Informace nová, že se podařilo hlasovací zařízení zprovoznit. Nezazněly návrhy na vrácení ani zamítnutí předloženého návrhu. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh usnesení? Návrh byl přijat. A já konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně-právnímu výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru než garančnímu výboru jako ústavně-právnímu? Není tomu tak. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně-právnímu výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento výbor jinému výboru k projednání. Má někdo z poslanců a poslankyň návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání? Není tomu tak. Budeme pokračovat dalším bodem, což je bod Poprosím, aby předložený návrh uvedla za navrhovatele paní poslankyně Martina Ochodnická.
Pane premiére, vážená vládo, kolegyně, kolegové. Já se vám omlouvám, že jsme vám zkrátili pauzu, ale dovoluji si před vás předstoupit. Je to tři čtvrtě roku, vážení kolegové, vážené kolegyně, kdy jsem poprvé s panem ministrem projednávala to, že nikotinové sáčky nejsou využívány pouze v adiktologii, ale také našimi dětmi a mladými lidmi. Je to tři čtvrtě roku, co jsme začali řešit, že nikotinové sáčky budeme muset nějakým způsobem - jejich prodej - omezit a že naše normy a zákony tomu neodpovídají. Musím vám říci, že to, co následovalo, byl opravdu velký šok. Jako nekuřák jsem to vydržela tři minuty a poté jsem měla pocit, jako kdybych vypila tři velké panáky, dejme tomu slivovice.
Otevírám obecnou rozpravu, do které se zatím nikdo nehlásí. Není tomu tak. Končím tedy obecnou rozpravu. Nepředpokládám, že je zájem o závěrečná slova. Zahájím hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh usnesení? Zahajuji tedy podrobnou rozpravu k tomuto bodu. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu tedy končím. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh usnesení? Návrh byl přijat. A já konstatuji, že jsme s návrhem usnesení vyslovili souhlas, a končím projednávání tohoto bodu. Děkuji panu premiérovi i panu zpravodajovi. Budeme pokračovat bodem číslo
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tento materiál projednáváme už v třetím volebním období. Jak už jsem říkal, je to třetí volební období, kdy se pokoušíme projednat a schválit tento materiál. Vždy to prošlo prvým čtením a neprošlo to nikdy druhým čtením. Současně platí, že horní komora našeho Parlamentu to schválila v obou volebních obdobích. Zatím máme společnou smlouvu o zamezení dvojímu zdanění se Srbskem a Černou Horou. Namátkově je to Albánie, Rakousko, Chorvatsko, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Makedonie, Švýcarsko, Lucembursko, Slovinsko nebo Velká Británie. Smlouva má ekonomický rozměr. Smlouva upravuje zdaňování a vyloučení mezinárodního dvojího zdanění všech možných druhů příjmů a přispívá k objektivnímu rozdělení práva na daň z jednotlivých druhů příjmů mezi oba státy, to jest mezi stát zdroje příjmu a stát jeho příjemce. Smlouva upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými orgány obou smluvních stran. Umožňuje řešení sporů vzniklých při provádění a výkladu smlouvy, výměnu informací a koordinaci daňových úřadů obou států směřující k omezení případných daňových úniků a podvodů, a to v souladu s mezinárodními standardy výměny informací. Doporučuji Poslanecké sněmovně posunout projednávání tohoto tisku do druhého čtení.
Děkuji, pane ministře, a poprosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, kterou je paní poslankyně Barbora Urbanová. Paní poslankyně, prosím, máte slovo.
Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové, jak už tady bylo řečeno, já to ještě jednou zopakuji, 26. listopadu 2013 byla podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo, kterou uznáváme, o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu. Dvojí zdanění je nežádoucí, neboť snižuje příjmy, které daňovým subjektům, tedy rezidentům jednoho státu, plynou ze státu druhého, ať už podnikatelům, nebo zaměstnancům. Smlouva vznikla na základě vzorů OECD a OSN a má ryze ekonomický charakter. Smlouva byla již v Poslanecké sněmovně projednávána, nikdy se však nedostalo na druhé čtení. Doufám, že toto napravíme. Neexistuje žádný skutečný důvod k odkládání ratifikace této smlouvy.
To je věta, skutečně do kamene tesat. Kdyby si všichni dělali svoji práci. Jenom kdyby si všichni plnili svoje povinnosti, to co mají, nebyli alibisté, nebáli se o to místo, tak potom by nebyla ta kauza.
A to, jak se dneska zneužívá institut trestního oznámení, a já jako dlouholetý starosta Kravař, proti mně byla neustále vedena, ani jedno nepřišlo k soudu, tak to by mělo být mementem, abychom se zabývali anonymními udáními našich spoluobčanů. To, co říkal pan kolega Michálek, a mluvil zde o základních školách - vždyť to dneska funguje. Děkuji.
To je jedna věc. Potom velká prosba. To potom končí těmi bezbřehými anonymními podáními, která já tedy jednoznačně odmítám.
Další faktická poznámka, pan poslanec Vondráček. Prosím, pane poslanče.
Už budeme mít 34 let od sametové revoluce. Nedělejte si iluze, že v nějakých vyspělých státech jsou na tom jinak. Možná mají někde jinou mentalitu, jako v severských státech na severu Evropy, ale jinak je to všude stejné, a my řešíme aktuální otázku, jak udělat nějaký efektivní nástroj, který by mohl fungovat. Tady se opravdu bavíme o lidech, kteří ví, že se v té organizaci děje něco špatného, a normálně by se báli vystoupit, protože přijdou o zaměstnání, nic víc, nic míň, a umožnit systém, který by fungoval, o kterém by věděli, jak a na koho se mají obrátit, který by prostě byl všeobecně známý, a zajistit, aby se s tím oznámením nějakým regulovaným způsobem nebo s nějakými pravidly naložilo. Nic víc ten zákon vlastně neřeší.
Děkuji za dodržení času. Ještě jedna faktická poznámka, pan kolega Michálek.
Děkuji za slovo. Ještě jedna faktická poznámka. Na to se ta ochrana nevztahuje.
Jenom stručná reakce na pana poslance Michálka. Úplně. Já jenom prostě nepovažuji za správný postup, když svým hlasem držím nějakou mocenskou strukturu, to znamená, radu nějakého města a od ní odvozené podniky. Takže já považuji za správné, a dá se to udělat, prostě zbavit ty orgány moci, zbavit ty orgány, o kterých se domnívám, že páchají trestnou činnost, moci, a vůbec neříkám, že třeba nedám trestní oznámení. Ale ty souběžné vláčky podle mě jsou politicky nesprávné a nemá to takto být. Ty mají být od toho, aby, pokud se dozvědí, že jim to dohromady nejde. A ten pokus jsem v Praze neviděl a neplatí. Nemohu držet u moci někoho a mít pocit, že jsem spravedlivý, když na něj současně dávám potajmu trestní oznámení.
A hned na úvod řeknu, že mé připomínky čerpají výhradně z tohoto stanoviska, takže kdyby pan ministr chtěl, může se do toho podívat. Protože však návrh řeší problematiku vyměřování a s tím spojené činnosti, mám za to, že by návrh měl být doplněn o některé další body, které odpovídají předloženému materiálu a smyslu a účelu navrhovaných změn. Jeví se vhodným precizovat text týkající se věku poplatníka ze psů. Výkladovým problémem je text "osoba starší 65 let". Aby se předešlo všem pochybnostem, musí obce přistoupit k úpravě v rámci obecně závazné vyhlášky. Tento stav není žádoucí. Navíc navrhovaný způsob určení věkové hranice používají i jiné právní předpisy. Pokud se toho týče, pane ministře, mám již připravené pozměňovací návrhy právě i tady k tomuto bodu. Dále Moravskoslezský kraj upozornil na společensky velký problém týkající se dluhu nezletilých a nesvéprávných osob. Doporučil upravit výjimku při vyměřování poplatků za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, který je založen na objemovém nebo hmotnostním dílčím základu, a to tak, aby se poplatek nevyměřoval nezletilým osobám anebo osobám omezeným na svéprávnosti. Jelikož ministerstvo tento návrh nezapracovalo do novely, opět předestírám, že to bude předmětem pozměňovacího návrhu. Jednou z dalších a zásadních připomínek, které dal Moravskoslezský kraj, se týká poplatkové povinnosti obce u poplatníků, které obec sama zavedla na svém území. Asi nikomu z nás nebude připadat za přehnaný požadavek, aby poplatkovou povinnost neměla obec a její příspěvkové organizace u poplatků, které sama obec zavedla. V praxi se stává, že se obec stane na svém území poplatníkem, a musí tak fakticky sama sobě hradit příslušný poplatek, což představuje zbytečný administrativní úkon, který navíc vyvolává zbytečné finanční náklady. Vážení kolegové, nebudu více k tomuto tisku, jinak samozřejmě tisk považuji za velmi přínosný a měli bychom ho podpořit.
Hlásí se někdo další do obecné rozpravy? Nehlásí, končím tedy obecnou rozpravu. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak, přistoupíme tedy k hlasování. Budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Návrh usnesení byl přijat. A já konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor zároveň nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo jiný návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání? A budeme pokračovat ve schváleném programu schůze, a sice bodem číslo Upozorňuji tedy, že je navrženo, abychom s tímto vládním návrhem vyslovili souhlas již v prvním čtení. Pane předsedo, prosím, ujměte se slova.
Vážený pane předsedající, pane místopředsedo, dámy a pánové, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, k vyslovení souhlasu s ratifikací předkládám změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu. Účelem je harmonizace a podpora boje proti dopingu ve sportu jako jednoho z negativních jevů, který je se sportem spojen. Ty změny byly jednomyslně přijaty na základě konzultací smluvních stran. To znamená, že schvalování úmluvy představuje formální legislativní proces.
Pane poslanče, prosím, máte slovo.
Děkuji. Zde jsou látky, které jsou uvedené na tom seznamu, který... A jedná se opravdu o každoroční aktualizaci.
Já si nedovolím teď některé z nich jmenovat, byť bych mohl - a dovolím, tak Nemocnice Nymburk, to je nemocnice, kde já bych klidně velmi rád pracoval na rentgenu, a pokud skončím v politice, je to místo, kde bych velmi rád na tom rentgenu působil. A takových nemocnic je celá řada, jsou to malé nemocnice - nemocnice Boskovice, nemocnice Blansko, a mohl bych pokračovat. Když to shrnu. Za čtvrté, musíme zásadním způsobem zjednodušit - a to jsme udělali a ten software bude fungovat do konce letošního roku - informace o tom, kam studenti nastupují, jaké obory si vybírají, proč si je vybírají, tyto informace stát neměl, a hlavně dramaticky zjednodušit žádosti o akreditace, schvalování akreditací. Cílem testů není vyhazovat, cílem testů je edukovat. Proto chci, aby byly zveřejněné otázky u testů tak, abychom mohli zvýšit kvalitu úspěšnosti u testů těch, co mají zájem se na ty testy dobře připravit. Já jsem rád, že se to daří, že se to dařilo mým předchůdcům, a jsou země, kde se to nedařilo a nedařilo ani mým předchůdcům. Pokud se podíváme prakticky, jsem si stoprocentně jistý - a tady jsem ochoten za to dát ruku do ohně - že za jakéhokoli ministra zdravotnictví, jedno, jestli to byl Julínek, Heger, Vojtěch nebo Válek, vždycky pracovalo v České republice, ale naprosto brutálně, více slovenských zdravotníků, ať už lékařů, nebo nelékařů, než českých zdravotníků, ať už lékařů, nebo nelékařů, na Slovensku. To je fakt, který všichni známe. A já za to mým předchůdcům velmi děkuji, protože jejich politika v tomto směru byla určitě velmi dobrá. Já na ni chci navázat a chci v těch trendech jenom pokračovat a prohloubit to dobré, co dělali.
Děkuji, pane ministře. Prosím, máte slovo. Děkuji. Prosím, máte slovo.
Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, kolegové, já bych si dovolila ještě připomenout jeden fakt, který ovlivnil nedostatek zdravotníků, ať už lékařů, nebo sester, ale samozřejmě se to odráží i potom v jiných profesích. Jedná se o to, že byla velmi nízká porodnost přibližně v letech 1996 až 2004, zhruba přibližně v těchto letech, kdy se rodilo pod 100 000 dětí za rok, a to má samozřejmě obrovské dopady do celého hospodářství, do všech rezortů.
Má ještě někdo zájem o vystoupení v rozpravě? Ano, má, pan poslanec Farhan.
Pane ministře, děkuji za vaše odpovědi. Předpokládám, že to byl přeřek, vy jste řekl, že ji představíte v příštím roce ve Sněmovně. Prostě to jsou věci, které vy v té písemné interpelaci, vlastně nejsou vůbec konkrétní. A abych to nějakým způsobem neextendoval, tak já vás, paní předsedkyně, požádám, abychom hlasovali o nesouhlasu s odpovědí pana ministra v písemné interpelaci.
Ano, děkuji, pane poslanče.
Teď dvě písemné interpelace zaberou dvě hodiny, to znamená, na ty další písemné interpelace se vůbec nedostane. Tady pan ministr pro místní rozvoj Bartoš čekal na moji interpelaci kolem rozúčtování tepla, to ty lidi taky zajímá. Tak já jenom poprosím o určité vyvážení. To znamená, na jedné straně buď neodpovídat vůbec, anebo odpovídat v hodinové debatě. To je jenom taková prosba, žádost za mě. Děkuji za vyslyšení.
Děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane ministře. Paní poslankyně Pastuchová s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo, paní poslankyně.
Děkuji, paní předsedající. Tak na moji interpelaci se asi kvůli košatým odpovědím pana ministra nedostane, to nevadí. Ale vy jste, pane ministře, teď tady úplně popřel to, co říkal můj kolega Patrik Nacher, vaším prostřednictvím. V úterý jsme se ptali my jako zdravotníci na spoustu věcí ohledně léků pro děti, léků pro dospělé, a vy jste tu seděl a koukal jste do telefonu, vůbec ani jednou jste nezareagoval, jako ostatní ministři, kteří tu vlastně neseděli a přišli jenom na hlasování. Dneska nám tady všichni říkáte, že svolání o nedůvěře vlády je naše politická kampaň pro našeho předsedu. Tak já bych ráda řekla, že kdyby měla být politická kampaň pro našeho předsedu, tak tu mohl být každý den a každý den tady mluvit dvě hodiny, jak dlouho chce, o čem chce.
Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy? Není tomu tak. Poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Kdo je proti? Končím projednávání této interpelace a otevřeme ještě interpelaci následující. Předseda vlády Petr Fiala odpověděl na interpelaci paní poslankyně Jany Pastuchové ve věci chybějící bezpečnostní prověrky náměstků člena vlády na Ministerstvu zdravotnictví na stupeň důvěrné. Paní poslankyně Pastuchová. Prosím, máte slovo.
Pane premiére, měla jsem zde napsáno i vážený, ale to mi teď fakt nejde přes ústa.
Děkuji.
... kteří působí na Ministerstvu zdravotnictví. Tito náměstci neměli bezpečnostní prověrku stanovenou vnitřním předpisem Ministerstva zdravotnictví.
A nyní má slovo pan předseda vlády.
Současně si myslím, že není možné po mně chtít, abych nepřipomněl, že ta úprava, novela uvedených zákonů, je plnění programového prohlášení vlády, protože při jiné interpretaci jsem poslouchal, že bychom neměli dělat nic, co nemáme v programovém prohlášení vlády, tak toto je naopak závazek z programového prohlášení vlády a my se ho snažíme naplnit. A není to nic ani účelového, ani rychlého, ani překvapivého. Proto návrh zákona také ruší kolektivní odvolatelnost Rady České televize, Českého rozhlasu. To je přece posílení nezávislosti a stability. Přitom, a to je taky důležité k té vaší otázce, přechod na ustanovení návrhu zákona zaručuje, že stávající členové obou rad řádně dokončí svá funkční období. Je souhlasné, ať už jde o změnu názvu, nebo některé další věci. Návrh novely se netýká funkčního období generálního ředitele České televize, zase se vracím k vaší otázce. Ale druhý důvod je také velikost instituce, kterou takováto rada kontroluje. Vezměte si, kolik už bylo debat, sporů o Českou televizi, bojů, zápasů o Českou televizi. Je potřeba, aby veřejnost měla jistotu, že tento orgán veřejné služby je správným způsobem kontrolován a funguje tak, jak má. Hospodaří s rozpočtem 7 miliard korun, což je řádově třikrát víc, než jaký je rozpočet jiné veřejnoprávní mediální instituce Českého rozhlasu. Pro srovnání, mám tady nějaké údaje ze zahraničí.
Pan poslanec má zájem o doplňující otázku.
Děkuji, pane premiére. Tak mi netvrďte, že tímto nebo touto novelou neovlivňujete volbu nového generálního ředitele.
Děkuji za dodržení času a nyní prostor dvě minuty pro odpověď pana premiéra.